Návrh byl přijat. Dalším návrhem je návrh pana předsedy Chvojky. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 265, přihlášeno 150 poslanců, pro 143, proti nikdo. Pak je tu návrh, který přednesl jak pan předseda Chvojka, tak pan poslanec Kaňkovský. Kdo je proti? Hlasování číslo 266, přihlášeno 150 poslanců, pro 142, proti nikdo. Návrh byl přijat. A poslední návrh, který zazněl, je návrh pana poslance Staňka zařadit do programu této schůze Poslanecké sněmovny výzvu Radě České televize, aby poskytla informaci - neinterpretuji to úplně přesně - k hospodaření České televize, ale myslím, že ten bod je srozumitelný, nebo to, co navrhoval pan poslanec Staněk. Takže o něm dám hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Tím jsme se vyrovnali hlasováním se všemi návrhy na změnu programu schůze a nyní se budeme věnovat bodu č. 136, což je Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní poslankyně Věra Kovářová.
Děkuji za slovo. Je to relativně jednoduchá úprava, která však může usnadnit život zřizovatelům základních a mateřských škol. Týká se odpovědnosti za škodu vzniklou žákům jak základních, tak mateřských škol. Dosavadní úprava obsažená v zákoníku práce obsahuje pouze úpravu odpovědnosti za škodu vzniklou žákům základních škol, nikoliv dětem v mateřských školkách. Těm se za škodu odpovídá podle jiného právního předpisu. Současný stav může způsobit problémy, pokud jedna právnická osoba provozuje jak základní školu, tak i mateřskou školu. V takovém případě by ředitel těchto škol musel uzavřít dvě zcela rozdílné pojistné smlouvy, což obecně není žádoucí. Tento problém přitom není příliš známý. Právě při nesjednání speciální pojistné smlouvy pro mateřskou školu mohlo dojít ke zkrácení plnění, případně nulovému plnění ze strany pojišťovny při úrazu dítěte v mateřské škole. Z těchto důvodů jsme se rozhodli předložit tuto novelu, která současný právní stav sjednotí.
Dámy a pánové, prosím o ztišení, dobře neslyšíme, co paní poslankyně říká, mohl by být problém i s korektním stenozáznamem. Děkuji vám. Paní poslankyně, pokračujte.
Já také děkuji.
Tyto dávky jsou podle současných pravidel vypočítávány z takzvaného redukovaného vyměřovacího základu. Na tu třetí redukční hranici se pak už nepřihlíží. Také na fakt, že v návrhu jsme jako předkladatelé opomenuli vznik sociální dávky, která byla tedy uzákoněna v minulém volebním období, takzvaná otcovská. Obojí tedy chceme napravit pozměňovacími návrhy, které tady dnes předkládám. Již přiznané dávky tohoto typu by se zpětně nepřepočítávaly. Je to samozřejmě v zájmu zjednodušení situace pro Českou správu sociálního zabezpečení. Smyslem tohoto návrhu je, aby se změna redukčních hranic právě na tuto dávku nevztahovala. Vzhledem k tomu, že původně navrhovaná účinnost již samozřejmě není aktuální, protože tento návrh tady ve Sněmovně už máme několik dlouhých měsíců, tak navrhuji i třetí pozměňovací návrh, který upravuje ustanovení týkající se účinnosti zákona tak, aby reagovalo právě na probíhající legislativní proces, aby bylo prostě reálné. K těmto pozměňovacím návrhům se přihlásím v podrobné rozpravě, do které se tímto hlásím, pane předsedající.
Já jenom krátce. Tímto tiskem se zabýval jak výbor pro sociální politiku, tak stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného poslance. Není zájem, není zájem.
Na ten se zkrátka nedostává, to znamená, uplatňuji ho k tomuto tisku.
Nyní dám prostor panu poslanci Vítu Kaňkovskému.
Já podporuji poslanecký návrh kolegyně Pekarové a dalších. Nicméně tak jak jsme to diskutovali ve výboru pro sociální politiku, ale i s odborníky, je tady samozřejmě určitý problém v rozpočtové náročnosti toho opatření.
Nemáte zájem. Nyní se vrhneme na další bod a jedná se o Projednávání tohoto návrhu jsme přerušili dne 13. března 2019 na 27. schůzi Poslanecké sněmovny v obecné rozpravě. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro obranu, výboru pro bezpečnost, výboru pro evropské záležitosti, zahraničnímu výboru a rozpočtovému výboru.
Pane ministře, paní a pánové, já budu stručný. Od posledního projednávání ve druhém čtení došlo jenom k mírnému posunu, a to takovému, že Evropská unie dál podporuje své rozhodnutí neprodlužovat ani nezpřísňovat sankce vůči Íránské islámské republice. To jsou rozdíly proti tomu poslednímu projednávání. Jinak opakuji to, co je v důvodové zprávě, jenom zdůrazňuji. Z toho nevyplývá nic jiného.
Jenom v rychlosti zopakuji. Jedná se tedy o to, že dosavadní právní úprava, která je obsažena v zákoníku práce, obsahuje úpravu odpovědnosti za škodu, která vznikla žákům základních škol, a ne dětem v mateřské škole. Za tu odpovídá jiný právní předpis. Současný platný stav může způsobit problémy, a to i v případě, pokud jedna právnická osoba provozuje jak základní školu, tak mateřskou školu. Při nesjednání speciální pojistné smlouvy pro mateřskou školu může docházet ke zkrácení plnění nebo také k nulovému plnění ze strany pojišťovny při úrazu dítěte. Stanovisko vlády k tomuto návrhu je neutrální. To je za mě vše.
Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, rád bych vyjádřil stanovisko klubu Pirátů. Tuto novelu zákona plně podporujeme. Pokud vláda považuje toto místo, kde je to, za nekoncepční, nechť předloží vládní novelu a umístí to tam, kde to bude koncepční.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí se, tak obecnou rozpravu končím. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 458 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Zahajuji hlasování. To znamená, že mohu zahájit podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova ze strany paní navrhovatelky, paní zpravodajky? Takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní navrhovatelce, paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu. Pan poslanec se chce vyjádřit k hlasování. Ano prosím, pane poslanče.
Jenom prosím vás pro záznam. Chtěl jsem hlasovat ano, a mám tam ne. Takže jenom pro zápis. Nezpochybňuji hlasování.
Děkuji. Je to pro stenozáznam. Já jsem třeba teď pana poslance skoro neslyšel. Materiál uvede ministr obrany Lubomír Metnar. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo. Jednotky ozbrojených sil České republiky se v tomto období zúčastnily 63 vojenských cvičení se zahraničními partnery mimo území České republiky a 23 cvičení se zahraničními partnery na území České republiky. Detailní přehled cvičení za období červenec až prosinec 2018 je uveden v příloze tohoto materiálu. Děkuji za pozornost.
Děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu. Do všeobecné rozpravy nemám žádnou přihlášku ani nevidím, že by se někdo hlásil z místa. Všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou jsem nyní zahájil. Ani do podrobné rozpravy nemám žádnou přihlášku, takže podrobnou rozpravu končím. V tomto případě je zájem o závěrečná slova? Ani po podrobné rozpravě není zájem o závěrečná slova. O tomto nyní budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Návrh usnesení byl schválen.
Můžeme se bavit o vztahu Evropské unie k Balkánu, k východní Evropě, k Ukrajině, k Rusku.
Faktická poznámka pan poslanec Mikuláš Ferjenčík.
Mě to velmi mrzí. Já to vysvětlím, pane předsedající. Jde o to, že předtím, než jste převzal předsedání, se hlasovalo o přerušení do přítomnosti ministra. Bohužel, poslanci ANO to nepodpořili. Všechny ostatní kluby byly pro. Já jsem tehdy nedával žádost o odhlášení, protože jsem nechtěl nutit všechny kolegy zase, aby přibíhali tam a zpátky, ale bohužel mně nic jiného nezbývá, protože jinak ten návrh nemá šanci projít.
Ještě mezitím přečtu omluvy. Návrh byl zamítnut.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
O vašem návrhu budeme hlasovat. Takže budeme hlasovat o návrhu na vyjádření nesouhlasu s odpovědí na písemnou interpelaci. Takže já... moment, ještě nehlasujeme, pan poslanec Ondřej Babka na faktickou poznámku. Kdo je pro nesouhlas? Návrh na nesouhlas byl zamítnut.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, interpeloval jsem pana ministra školství ve věci financování center VaVpI - Věda a výzkum pro inovace, která se podařilo díky penězům Evropské unie u nás masivně postavit, a ministerstva zajišťovala jejich následné národní programy udržitelnosti, jejich následnou udržitelnost do doby, než se stanou soběstačnými. Řeknu příklad. Měli bychom k VaVpI centrům přistupovat stejně a zajistit jejich financování, ať už spadají pod kohokoliv. Jinak pan ministr je dnes nepřítomen, ostatně jako na mnoha jiných interpelacích, nicméně dnes je nepřítomen z důvodu toho, že na pražském magistrátu představuje na konferenci pro hlavní směry vzdělávací politiky do roku 2030 strategický záměr.
Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 318, což jsou ústní interpelace. Jako první se s návrhem na změnu programu přihlásil pan předseda Ivan Bartoš.
Dobré dopoledne, dámy a pánové, pane předsedající.
Ano, rozumím, zaznamenal jsem si. Další přihlášený s návrhem na změnu programu je pan předseda Chvojka. Prosím máte slovo.
Já bych také chtěl vystoupit s prosbou o pevné zařazení bodů v rámci zítřejšího bloku třetích čtení. Takže ještě jednou krátké resumé.
Dále vystoupí s návrhem na změnu programu pan poslanec Kaňkovský. Prosím máte slovo.
Jedná se o záležitost podpory zaměstnanosti osob se zdravotním hendikepem na chráněném trhu práce. Už jsme tady také zmiňovali to, že tato oblast byla ze strany MPSV poněkud zanedbána. Bohužel nedošlo k zareagování Ministerstva práce a sociálních věcí, a ta věc v tuto chvíli velmi spěchá.
Děkuji, pane poslanče. S dalším návrhem pan poslanec Staněk vystoupí ke změně programu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegov, dne 8. září na semináři o hospodaření České televize slíbila Rada České televize, že zodpoví některé dotazy, na které na zmíněném semináři odpovědět nedokázala. Za druhé: Jaké byly náklady na výrobu pořadů, v nichž byla propagována společnost Leica Gallery? Za páté: Jaký výsledek přinesla kontrola průběhu nákupu a implementace všech modulů ekonomického a provozního systému Helios Green? Jaký výsledek přinesla kontrola oprávněnosti dodatečně vypsané soutěže na implementaci ekonomického a provozního systém Helios Green v situaci, kdy na implementaci tohoto systému měla již uzavřenou smlouvu firma Asseco Solutions? Za osmé: Jaké byly interní náklady na implementaci systému Helios Green a budou tyto náklady vymáhány na firmách, které měly implementaci systému zajistit? Za deváté: Od roku trvale klesá hodnota veškerého majetku České televize. Jaká je hranice, pod kterou by již hodnota majetku České televize klesat neměla? Kdo a podle jakých kritérií tuto hranici stanovil a kdy této hranice má být dosaženo? Údaje prosíme uvést u jednotlivých druhů majetku zvlášť. Za desáté: Jaký výsledek přinesla kontrola výběrového řízení číslo 160902800 na zajištění dopravy osob pro Českou televizi, a to především s ohledem na splnění kvalifikačních předpokladů vítěze soutěže? To vše jsou dotazy, které zazněly nejen na semináři, ale také v rozpravě při projednávání zpráv o hospodaření České televize za roky 2016 a 2017 zde v Poslanecké sněmovně. Všechny tyto otázky se týkají hospodárného a zákonného nakládání s veřejnými prostředky a veřejnost si zaslouží, aby tyto otázky takovéhoto typu byly zodpovězeny.
Návrh na přerušení byl přijat. Ptám se nyní zástupce navrhovatelů poslance Lubomíra Španěla, zda chce vystoupit v úvodu tohoto druhého čtení.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Za současného právního stavu není státu umožněno vymáhat některé škody, které na jeho majetku opakovaně vznikají. Konkrétně se jedná o škody na majetku státu, které jednotlivým organizačním složkám státu, respektive státu jako celku, vznikají uhrazením pokuty za správní delikt. Typicky se jedná například o uhrazení pokuty za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nicméně se může jednat i o jiné správní delikty, kdy je v rámci státu jednou organizační složkou státu udělena pokuta jiné organizační složce. Vždy se jedná o takové případy, kdy stát, respektive organizační složky státu, prostřednictvím některého svého zaměstnance poruší právní předpis a za toto jednání uhradí stát, respektive jedna organizační složka státu, uloženou pokutu, která se okamžitě stává příjmem státu, respektive jiné organizační složky státu. My tento komplexní návrh podporujeme jako SPD. A chtěl bych jenom připomenout, že tento komplexní návrh již zohledňuje i pozměňovací návrh pana poslance Michálka a záleží na něm, jestli mu to takto stačí. Takže to by bylo na úvod všechno. Děkuji.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych tady navázal na zástupce předkladatelů. To znamená, že tento tisk je tady více než rok a půl. Já budu hovořit za rozpočtový výbor, který ho projednal několikrát, jednou přerušil projednávání.
Děkuji.
Děkuji za slovo. My jsme nad tím diskutovali. Dospěli jsme k závěru, že je potřeba to výrazným způsobem předělat a že současně podporujeme tu základní myšlenku, která tam je, jak řešit odpovědnost zejména úředníků za způsobenou škodu. Takže to je věc, kterou jsme tam zařadili z mé iniciativy. A současně jsme řešili problém, na který nás upozornil prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, že v okamžiku, kdy jedna organizační složka platí pokutu jiné části státu, vznikne tedy škoda na jednom úřadě, ale dostane to druhý úřad do svého rozpočtu, tak z pohledu práva, tak jak to vykládal Nejvyšší správnou soud, vlastně žádná škoda nevznikla, protože si to jenom stát přendaval z jedné kapsy do druhé.
Táži se, jestli má pan ministr zájem o závěrečné slovo, nebo paní poslankyně Černochová. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se opět na závěrečná slova. Pan ministr? Paní poslankyně Černochová? Hlasování číslo 275, přihlášeno 143 poslanců, pro 125, proti žádný.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda svým usnesením povolila přelety a průjezdy ozbrojených sil států Evropské unie. Schváleným uvedeným postupem bude Česká republika v dané oblasti u našich spojenců vnímána jako spolehlivý a důvěryhodný partner.
Výbor na své 27. schůzi přijal toto usnesení:
Končím všeobecnou rozpravu. Táži se na zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj? Táži se na závěrečná slova. Pan ministr? Pan zpravodaj?
Opět děkuji za udělení slova. Vážený pane předsedající, tato informace poskytuje ucelený přehled o přistáních, přeletech a průjezdech do 48 hodin v České republice jiných ozbrojených sil přes území České republiky, a to za první pololetí letošního roku. Součástí materiálu je i porovnání jednotlivých počtů přeletů cizích vojenských letadel a pozemních přeprav cizích ozbrojených sil nad a přes území České republiky za posledních pět let. Pozemní a letecké přepravy jiných ozbrojených sil byly v uvedeném hodnoceném období realizovány zejména z důvodů účastí na vojenských operacích, například KFOR, dále účasti na vojenských cvičeních, nácvicích a ukázkách vojenské techniky, například Dark Blade, a jednání k jejich zabezpečení.
Teď k tomu nemám u sebe usnesení. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které není žádná přihláška. Všeobecnou rozpravu končím. Závěrečné slovo po podrobné rozpravě také není.